Mluvila jsem s některými tlumočníky. Některé tady zmínil pan ministr. Takže to jenom pro dokreslení toho, co tady bylo řečeno.
Nyní prosím pana poslance Michálka, který se mi hlásil.
Anebo máte další, jinou specializaci. Opravdu představa ministerstva, že bude mít pravomoc každého tlumočníka, který je zapsaný k danému jazyku, donutit k překladu i dokumentu, kterému nerozumí, který je vysoce specializovaný... Mně to přijde opravdu jak z doby komunismu. Přece nemůžeme nutit ty tlumočníky. A pokud už je donutíme k tomu, že to budou překládat, tak se přece nemůžeme divit, že ty překlady budou mít špatnou kvalitu. Máme tady řadu vysokých škol, na kterých se učí i ty exotičtější jazyky. Myslím si, že opravdu je nemístné, abychom v našem právním řádu měli donucení ve vztahu k tlumočníkům, že musí překládat i záležitosti, kterým absolutně nerozumí. Na garančním výboru se nám nepodařilo dosáhnout shody k tomu, takže není k tomu ani negativní, ani pozitivní stanovisko. Vím, že ministerstvo s tím nesouhlasí. Ale jde o uchovávání, byrokratické uchovávání dokumentů jenom pro účely kontrol, kde stejně ta kontrola bude na základě požadavku soudu nebo policie v drtivé většině případů. Nemyslím si, že by ministerstvo... Ale myslím si, že toto se neděje, případně jde o jednotky případů.
Také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Levovou, která se přihlásila s faktickou poznámkou. Děkuji. A pan poslanec Vondrák bude reagovat. Prosím, aby poslanci se oslovovali mým prostřednictvím.
Pokud nejste schopný té abstrakce v tom smyslu, že tady nemluvím o srovnání jenom s lékaři. Týká se to všech profesí. Každý z nás máme nějaké své povinnosti, a jestli jsem se k nim přihlásil, tak je musím vykonávat. A prosím vás, je součástí nás všech se celoživotně vzdělávat. Těch profesí je celá řada. Policisté, vojáci, hasiči, ale jsou tady samozřejmě...
Děkuji. A prosím pana poslance Válka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Já se omlouvám za svůj pragmatismus a přízemní dotazy, pane ministře. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jestli jsou obory, kde vůbec, nebo tedy jazyky nebo nářečí, kde vůbec neexistuje ten soudní překladatel. A pokud ano, tak se to nějak musí řešit v těchto oborech.
Dobré dopoledne. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Klaus.
Děkuji za slovo. Ve chvíli, kdy tady máme stovky nebo tisíce lidí, co umí tlumočit z angličtiny, tak je logické, že je výhodnější, aby se část z nich specializovala třeba na technické překlady, část z nich se specializovala na jiné překlady a pak dělali to, v čem jsou nejlepší, místo toho, abychom je nutili všechny zvládnout průměrně celou tu škálu těch aspektů. To přece je naprosto logické a nechápu, proč bychom to měli zakazovat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Pane poslanče Vondráku prostřednictvím pana předsedajícího, já mám obrovskou slabost pro všechny poslance školského výboru, to víte. Ale nemohu si pomoci. Byly doby, kdy se říkalo, kdo nepatří do společnosti. Ale je to velice nevhodné a měl byste se omluvit. Nepřidávejte den za dnem další a další regulaci, nebo to ta republika nevydrží!
Další faktická poznámka, pana poslance Pavla Plzáka. Připraví se pan kolega Benda.
A potom s ohledem na to, že se přece jenom ještě stalo u těch pozměňovacích návrhů, že došlo k určitým neprovázanostem na ustanovení navrhovaného zákona, tak je třeba opravit legislativně technicky všechny tři návrhy. Na to jsme pozapomněli. Tam jde zase o určitou provázanost, v případě, že by byly některé pozměňovací návrhy schváleny.
Paní poslankyně, já vás přeruším. Omlouvám se. Pokud diskutujete něco jiného než soudní tlumočníky a soudní překladatele, prosím v předsálí!
Už budu u konce, ale je nutné to načíst. f) zrušuje a následující písmena se přeznačí. Tak já jsem to vyřešila tak jako soudní tlumočnice, protože jsem se dostala do těch situací, o kterých tady paní poslankyně Levová hovořila - já jsem skončila s tlumočením. Ono toho bylo více důvodů, ale myslím si, že v tomto ohledu garanční výbor to svoje stanovisko vyjádřil celkem jednoznačně a tady ten rozpor se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti skutečně existuje.
Děkuji.
Ještě jsem nepřešel z předchozího bodu.
Připraví se pan poslanec Juránek.
Tím hlavním důvodem je situace na trhu s bydlením. Nic proti tomu. Podle mého názoru je k tomu nezbytné významně liberalizovat stavební řízení a územní legislativu. Protože se to neděje, tak jsme s tím přišli my. Myslím si, že to je velmi rozumný návrh. A věřte, že těch pár procent bude výraznou podporou mladým rodinám, mladým párům, které dneska čelí naprosto šílené situaci ve chvíli, kdy si potřebují pořídit první bydlení. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolím si tady říci, že záležitosti bydlení se stávají v současné době čím dál složitější a čím dál těžší právě pro mladou generaci. Ta záležitost se řeší už dlouhodobě. Záležitost vylepšení je možná všemi pozměňovacími návrhy, které zde jsou. My máme jako KDU-ČSL bydlení jako docela zásadní záležitost, považujeme ji z hlediska rodinného za jeden z nejdůležitějších prvků, které zde jsou. Prosím o zjednání ticha, jestli můžu poprosit.
Ano, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid.
Jestli tedy chceme mít zdravou společnost, ve které následně bude prostor pro mladé rodiny, aby pomáhaly této republice tím, že založí rodinu, tak je jedna z těch důležitých věcí, abychom pomohli bydlení.
Pokračovat ve třetím čtení můžeme bodem číslo Opět stejná procedura. Prosím, abyste tedy respektovali potřebu důstojného prostředí na projednávání. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom shrnu na začátek, jedná se opět o povolení určitého množství alkoholu pro vodáky. Co se týká omezení v zákoně o vnitrozemské plavbě, je to vlastně jenom pokuta pro toho, komu se naměří nad určité promile, aniž by kohokoli ohrožoval. Jakmile někoho ohrožuje, někoho omezuje, tak to už se řeší podle jiného paragrafu. Teď jde pouze o to udělení pokuty. Za navrhovatele mohu říci, že jsme spíše toho názoru býti co nejvíce benevolentními. Jsme připraveni jít až na těch půl promile.
Otevírám rozpravu a do rozpravy se hlásí jako první pan zpravodaj a potom pan kolega Pávek.
Děkuji. Záměrem předkladatelů je změna stávajícího stavu, kdy de facto máme nulovou jakoukoli toleranci pro vodáky a od nula promile může Policie České republiky vodáky pokutovat drakonickými pokutami. Ten zákon pamatuje na pokuty až do výše 100 000 korun za požití alkoholu, tabákových výrobků atd. Předkladatelé zdůraznili ve svém návrhu, že navrhovanou právní úpravou nebude dotčena odpovědnost za škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jiných právních předpisech. V prvním kole druhého čtení tento návrh hospodářský výbor původně na svém jednání doporučil. Zároveň předkladatelé zpřesnili definici původního návrhu podle připomínek Ministerstva dopravy - je to změna formulace, změna definice, nicméně nemění smysl původního návrhu, takže z mého pohledu se jedná o legislativně technickou změnu a budu o ní mluvit v podrobné rozpravě. V rámci opakovaného druhého čtení byly předloženy de facto tři návrhy, které jsou velmi podobné, liší se pouze zavedením výše toleranční hranice. V rámci druhého čtení byl předložen pozměňovací návrh paní poslankyně Krutákové a pana poslance Pávka na vyjmutí Berounky ze seznamu významných dopravních cest. Já tedy jsem v obecné rozpravě, takže bych -
Já jsem avizoval pana kolegu Pávka. Ten ví, že musí počkat, než odmluví pan kolega Feranec, protože je přihlášen elektronicky.
Ujištěn předkladatelem návrhu usnesení, a protože to usnesení má ve stenu svoji debatu, já ten pozměňovací návrh, který jsem avizoval, nepředložím.
Děkuji pěkně za ten v uvozovkách státotvorný přístup. Skutečně to mé vystoupení dneska nechce otevřít debatu o výhodách či nevýhodách přijetí eura, jakkoli si já osobně a při každé příležitosti budu myslet a zdůrazňovat, že česká koruna je výhodnější měnou než euro a neměli bychom euro přijímat. Děkuji pěkně.
Poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.
Ale celý život byl vlastenec. Myslím si, že tímto způsobem každý demokrat v této místnosti jeho snahu vnímá.
Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nejdřív ale musím říct, že se mi líbí, jak se začíná ta Sněmovna dělit, jak část Sněmovny by byla nejraději, kdyby tam zůstalo jméno Rašín, ale kdyby tam nebyla ani zmínka o české koruně. Chci také poděkovat panu Skopečkovi, že to navrhl, a myslím, že je to správně Děkuji.
Já bych chtěl velice ocenit státotvorné vystoupení ze strany sociálních demokratů. Až to přesně najdu, tak vám to budu citovat.
Kolegové, kolegyně, já jenom velice krátce.
Fakt chci říct, že se mi nelíbí, že nejsme schopni udržet své politické půtky i v tak navrženém slavnostním bodě. Dneska z mých úst v tomto bodě určitě nepadne název společné měny, protože to sem nepatří. Nic takového to není a je to nedůstojné tomuto bodu.
Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě můžeme to vzít od konce. Možná že je to příliš banální a může tam zůstat třeba, pokud by si to osvojil třeba i pan předkladatel, národní měna.
Kdo je proti?
Druhý návrh je modifikovaný návrh pana poslance Ferance, ale předložený panem poslancem Bartoněm.
A nejdříve požádám o stanoviska zpravodaje a navrhovatele. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan navrhovatel? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor Doporučuje.
Děkuji vám. Máme napevno zařazený bod ve 12 hodin. Rád bych dokončil hlasování tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.
Ano. Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Všichni souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Připomenutí významu a zásluh Aloise Rašína
Ano, děkuji pěkně za slovo. Já bych na úvod chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří souhlasili se zařazením tohoto bodu na probíhající schůzi.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale není tady dostatečně slyšet. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžete vyslechnout návrh pana poslance Skopečka.
Děkuji ještě jednou za zjednání klidu. Ještě jednou děkuji všem poslancům a poslankyním, že souhlasili a v drtivé většině schválili zařazení tohoto bodu na stávající schůzi. Jeho historický význam je mnohem širší. Děkuji pěkně za pozornost a budu rád, když v co největším počtu takové usnesení podpoříme a vyjádříme tak úctu k Aloisi Rašínovi a české koruně.
Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do ní se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Dodržování povinností, které vyplývají z tohoto zákona a dalších právních předpisů, jednoznačně vztahuje přímo ke konkrétním odpovědným fyzickým osobám, které za stát právně jinak jednají. To na úvod.
O slovo se přihlásila ministryně financí vlády České republiky. Jednáme o návrhu zákona o majetku České republiky. Mimo jiné jsme jako ústavní činitelé za něj odpovědni.
Je tedy zřejmé, že právní úprava tohoto druhu zde již stabilně existuje. Naopak by takováto změna mohla způsobit zásadní výkladové aplikační nejasnosti. V tomto směru vítám podnětné usnesení garančního rozpočtového výboru, které obsahuje pověření, a jsem připravena na tom spolupracovat. Děkuji.
Není tomu tak. Pan zpravodaj přednesl v rozpravě návrh na vrácení návrhu do druhého čtení, který předchází návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Rozhodli jsme o opakování druhého čtení. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Garanční výbor návrh neprojednal. Námitku nemám, takže projednávání je možné. Děkuji.
To však nebylo záměrem a je potřeba to v návrhu ještě opravit. Také vzhledem k tomu, že původně navrhovaná účinnost již není aktuální, je nezbytné upravit ustanovení týkající se účinnosti zákona. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu.
Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů. Paní zpravodajka se hlásí? Nehlásí se do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozhodneme o návrhu, který předložila zástupkyně navrhovatelů, a to opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.
Myslím si, že právě tato záležitost, která zde v tuto chvíli leží na stole, nám umožňuje, abychom vylepšili situaci rodin v České republice, a to především mladých, kteří hledají svoje bydlení, a zvláště těch, kteří hledají svoje první bydlení. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Rozpravu končím.
Doktor Alois Rašín se nepochybně zasloužil o národní měnu, českou korunu. Prosím, berte to jako pozměňující návrh.
Děkuji, rozumím. S faktickou poznámkou nejprve vystoupí pan poslanec Skopeček. Máte slovo. Prosím.